Co my dokážeme nabídnout našim podnikatelům? Ano, máme se vrátit i k otázce daňové zátěže, a to zejména v otázce zdanění za práci, zdanění práce. Administrativní zátěž pro podnikatele. Protože co přinášelo pro naše podnikatele. Zjednodušení, aby mohli všechny finanční odvody mít na jednom místě. Aby na jednom místě platili zdravotní pojištění, na jednom místě platili sociální pojištění, ale i daňové odvody. Proto vás prosím o zařazení bodu jednotného kontrolního místa, které výrazně zjednodušuje otázku kontroly ve vztahu k malým podnikatelům do deseti zaměstnanců. Takže ještě jednou vás naléhavě prosím o zařazení tohoto bodu.
Já děkuji, paní poslankyně za dodržení časového limitu a poprosím pana poslance Laudáta.
Dámy a pánové, vážená paní místopředsedkyně, dovolte mi, abych se přimluvil u vás za zařazení bodu, který se týká novely zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury. Sami z kuloárů víte, že jsem velmi tlačil na to, aby se konsenzuálně tady udělala novela zákona o podpoře nebo urychlení výstavby dopravní infrastruktury.
Dobrý den, vážená paní předsedající, dámy a pánové, kolegyně, kolegové. Jedná se o bod, který bezprostředně souvisí s bezpečnostní situací, která v současné Evropě nastala. Jedná se tedy o bod 47, tisk 627, tedy o vládní návrh zákona o ochraně státních hranic. Navrhovaný zákon vychází z unijní úpravy představované schengenským hraničním kodexem. Nově navrhovaná úprava tak odstraňuje stávající duplicity mezi vnitrostátními a unijními předpisy v oblasti ochrany hranic. Koncepčně návrh vychází z existence vnějších hranic České republiky toliko na mezinárodních letištích. Navrhovaný zákon stanovuje podmínky pro zřízení hraničního přechodu na mezinárodním letišti a povinnosti kapitánů letadel a provozovatelů letišť. Dále zákon upravuje pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, jakož i přestupky i správní delikty související s ochranou hranic. V schengenském prostoru dochází ke znovuzavedení průměrně asi pětkrát ročně, přičemž intenzita prováděných kontrol se různí. Variace opatření na vnitřních hranicích může být velmi široká od kontrol vytipovaných cestujících až po obnovení ochrany hranic v téměř předschengenské podobě, to znamená se systematickou kontrolou všech cestujících a zákazem překračování zelené hranice. Překročení vnitřních hranic mimo vymezená místa bude možné sankcionovat jako přestupek. Ustanovení pokrývá situace, kdy vzhledem k bezprostřednosti vážné hrozby pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost neexistuje časový prostor pro přijetí opatření obecné povahy vládou. Proto je platnost omezena na pět dní.
Prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta. Připraví se pan poslanec Plíšek. Prosím, máte slovo.
Jak říkám, nikde není psáno, že takovýto návrh nebude ve Sněmovně schválen. Takže to by asi byla ještě sporná část té záležitosti. Koalice deklarovala, že není možné měnit parametry podnikání na poslední chvíli, že máme mít předvídatelné podnikatelské prostředí. I proto tam byl stanoven nějaký krok, který hospodářský výbor podpořil, aby to rozhodnutí bylo nějakým způsobem stabilní a předvídatelné na nějaké časové období.
V rámci péče o malé děti mi to připadá velmi nevhodné. Jak jsem již říkala, existují zde pracovní skupiny, které zapojily široké plénum, široké fórum odborných společností. A my tyto výstupy máme a dáváme je ministerstvu k dispozici. Věřím, že to ministerstvo určitě využije. Chtěla bych upozornit na jeden zajímavý fakt, a to je možná i pro nás jako legislativce zajímavé, že díky tomu, že v zákoně o zdravotních službách je péče ve zvláštních dětských zařízeních, v dětských centrech poměrně právně volná, tak se tato zařízení bez jakékoli další legislativní úpravy sama transformují tak, aby vycházela co nejlépe ku prospěchu potřeb rodin a dětí. Vidíte, že někdy nadbytek zákonů nemusí být ku prospěchu a že stačí dobrá vůle všech aktérů, kteří se dokážou domluvit, a ten vývoj jde správným směrem. Děkuji za pozornost.
Děkuji, paní poslankyně. Připraví se pan poslanec Horáček. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych přednesl návrh na změnu programu probíhající schůze a požádal o zprávu ministra zdravotnictví o současném stavu a přípravách pravidel pro zdravotní pojištění cizinců v České republice. Tu složitost bych rád demonstroval na určitém krátkém historickém přehledu. Tento zákon byl probírán ve vládě a pro některé problémy, které spočívaly v upřednostňování některých poskytovatelů a nedostatečném zajištění sítě poskytovatelů, kteří by se cizinci zaobírali, byl tento návrh tehdejší vládou odmítnut s tím, že je nutné připravit jeho novou verzi. Vláda se k němu v obecné rovině vyjádřila souhlasně a potvrdila nutnost nového legislativního nastavení komerčního zdravotního pojištění osob pobývajících na území České republiky. Ministerstvo skutečně vypracovalo analýzu zdravotního pojištění cizinců, kterou se zabývala vláda, a odkázala na září letošního roku, kdy má být nový zákon předložen. Ten byl předložen jako součást zákona o cizincích, avšak znovu vyvolává velmi těžkou kritiku na scéně zastánců cizinců a lidských práv - A proto navrhuji, aby pan ministr vysvětlil ve zvláštním bodu zasedání parlamentu, jak to s tou problematikou bude dále.
Je to tak? Ano. Prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Horáček.
Děkuji, paní předsedající. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych navrhl zařazení nového bodu, který se jmenuje Návrh zákona o bezpečném pohybu při lyžování, snowboardingu a jízdě na jízdním kole. Tento zákon dokonce prošel už prvním kolem. Vyjadřovalo se k tomu spoustu kolegů. Co se týká jízdního kola, to jsem konzultoval s kolegou Humlem. Co se týká nošení helem, to jsem konzultoval s kolegou Plocem, kteří přesně vědí, jak je ta helma potřebná.
Rovněž bych podotkl, že se nejedná o iniciativu pouze našeho klubu, tedy Úsvitu - národní koalice, ale že ji podepsali i kolegové z koalice. Je zřejmé, že zejména ve stínu teroristických útoků, které se odehrávají po Evropě, je nutné přizpůsobit český právní řád aktuálním bezpečnostním rizikům, protože s něčím podobným prostě nepočítal. Chtěl bych na vás proto apelovat, protože si myslím, že bezpečnost České republiky bychom měli všichni považovat za naprosto primární. A já si myslím, že bychom na tuto variantu měli být připraveni. Ostatně včera Slovenská informační služba dokonce přiznala, že má indicie, že za teroristickou organizaci Islámský stát mohou bojovat i Slováci. Podle sdělení mluvčího této služby opustilo Slovensko v uplynulém období několik lidí, u kterých panuje podezření, že se mohli zapojit do radikálních projevů v těchto oblastech. Dámy a pánové, od předních evropských státníků zaznívají jasná slova, že jsme ve válce s Islámským státem. My se musíme začít tak chovat i v České republice, a proto vás znovu prosím o podporu zařazení tohoto bodu. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Vladislav Vilímec a připraví se pan poslanec Rom Kostřica. Máte slovo.
Návrh je koncipován tak, že oprávněnou osobou k odškodnění je pouze původní vlastník.
Jestli jsem to dobře pochopil, to znamená, aby se hlasovalo o zařazení na každý jednací den této schůze? Nyní tedy vstoupí pan poslanec Rom Kostřica a připraví se pan poslanec František Laudát.
Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, děkuji za slovo. Děkuji vám za pozornost.
Nyní vystoupí s přihláškou pan poslanec František Laudát.
Ale prosím pěkně, ne tímto způsobem. Ne způsobem, že se tady svolá výbor a předseda výboru se naprosto bezprecedentně, bez dohody s ostatními místopředsedy, bez dohody se členy stálé komise GIBS. Paní Lorencová je místopředsedkyně, já jsem místopředsedkyně, pan Klučka je předseda. Nikdo z nás o tom nevěděl. My se to tady dozvídáme tímto způsobem. A já to skutečně považuji za flagrantní porušení jednacího řádu a byla bych velmi ráda, aby se tato situace v Poslanecké sněmovně a ve výboru pro bezpečnost neopakovala, aby byl dodržován jednací řád. Aby se svolávaly výbory v souladu s jednacím řádem a ne tak, že se pan předseda s panem premiérem a možná s panem ministrem vnitra Chovancem rozhodnou, že prostě to písknou na toto datum, a my se budeme přizpůsobovat jim. Přestože ten výbor, který byl řádně svolán, nebyl zrušen. Takže není pravda, že by neměl výbor pro bezpečnost program. A skutečně já proto, abych mohl dostat pan Váňa šanci na to zareagovat, tak vás zdvořile prosím, abyste zařadili tento bod na program dnešního jednání, protože by mi přišlo nefér, abych tady mluvila jenom já a nemohl se k tomu vyjádřit pan Váňa. Děkuji vám za pozornost a prosím, aby ta data, která jsem říkala předtím, kdy to navrhuji zařadit, tak jsou stejná jako u toho mého předešlého příspěvku.
Ten bod, který navrhujete zařadit se jmenuje Porušení jednacího řádu Poslanecké sněmovny.
Ano, děkuji.
S přednostním právem se hlásíte do rozpravy.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, protože paní poslankyně Černochová opět otevřela tuto celkem zbytečnou záležitost, kterou jsme mohli vyřešit v rámci jednání výboru pro bezpečnost, já bych jenom znovu upřesnil ta fakta. To si můžeme přečíst každý, jak to je podle jednacího řádu. Toto usnesení jsem podepsal a přijali jsme ho na jednání výboru. Vzhledem k tomu, že žádný zákon v prvním čtení výboru přikázán nebyl, tento výbor ve středu v devět hodin svolán také nebyl. To je ta první záležitost. A jak paní poslankyně Černochová správně řekla, na výboru jsem avizoval svolání jednotematického výboru s tématem jmenování nového ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů. A tato situace nastává a takto by se výbor měl svolat v pátek. Vzhledem k tomu, že bylo zpochybněno, jakým způsobem byl tento výbor svolán, tedy na základě diskuse na výboru a mým rozhodnutím, proto jsem se rozhodl, že využiji jednacího řádu a požádám kolegy z výboru pro bezpečnost, abychom svými podpisy svolání tohoto výboru podpořili. Těch možností podle jednacího řádu, jak výbor svolat, je samozřejmě více, nicméně zvolil jsem tento postup a doufám, že i paní poslankyně Černochová bude s takto zvoleným postupem podle jednacího řádu spokojena.
Děkuji, pane předsedo. Spokojená určitě budu, ale spokojenější bych byla tehdy, pokud by se takto postupovalo od samého začátku a pokud by nebyl jednací řád Poslanecké sněmovny ohýbán způsobem, jakým jsme toho byli svědky. Ale děkuji za to, že se tedy dohodneme na stanovení nového data a že bude v souladu vše s jednacím řádem.
Já vám děkuji. S přednostním právem pan poslanec Váňa.
Pátek je řádným jednacím dnem ve výborovém týdnu. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
To nejsou dvě schůze. To je jedna schůze, kde si ale manipuluje někdo s termínem.
Pouze pro pořádek, byť jsem si vědom, že máte přednostní právo a můžete vystupovat, tak bych vás vedl k pořádku, abyste se vyjadřovali k programu schůze a jeho úpravy, případně.
Já bych se chtěl ohradit. Paní poslankyně Černochová s přednostním právem v rámci bodu pořad schůze za klub ODS obhajovala zařazení určitého bodu. Kdo tady zneužívá jednací řád z pozice jednacího práva? Paní poslankyně Černochová, která za svůj poslanecký klub v rámci řádně schváleného bodu pořad schůze navrhuje zařazení bodu, anebo pan poslanec Váňa, který nás obtěžuje svými výhradami vůči paní poslankyni Černochové týkajícími se výlučně bezpečnostního výboru. Prostřednictvím pana předsedajícího vy a jenom vy, pane poslanče Váňo, jste zneužil jednací řád a přednostní právo.
Dobrý den, já děkuji za slovo. Já jsem se přihlásil k návrhu změny programu s tím, že jsem chtěl, aby tento bod byl pevně zařazen na dnešní jednání, aby nedošlo k tomu, aby v případě, že se bude déle projednávat ona tolik démonizovaná balkánská novinka z dílny ministra financí, která se jmenuje elektronická evidence tržeb, tak aby se nestalo to, že tento důležitý zákon vypadne z programu dnešního jednání. Mě trošku překvapuje, že ministr Brabec se nesnažil o to, aby to první čtení proběhlo dříve. Dojde také k uvedení národních parků, které byly dosud vyhlášeny nařízením vlády a samostatným zákonem. Dojde k revizi a zjednodušení základních ochranných podmínek, jejich rozdělení podle platnosti na celé území národního parku a mimo zastavěná a zastavitelná území obcí. Zóny budou děleny podle cílů ochrany a způsobu péče, takže v tom moderním trendu, nikoliv v tom stávajícím, ve vazbě na aktuální míru pozměnění ekosystému činnosti člověka. Ale dojde také k dopadu na státní rozpočet, což by samozřejmě mohl velice ocenit i pan ministr Babiš. Snížení administrativní zátěže přinese správa národního parku a Ministerstva životního prostředí v souvislosti s neudělováním výjimek. Je to snížení v řádech desítek tisíc korun za rok. Tam je snížení více než o 300 tisíc korun za rok. Snížení administrativní zátěže v souvislosti se zjednodušením jednání s orgány státní správy.
Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Paveru, připraví se pan poslanec Korte.
Dovolte mi, abych vám nastínil několik věcí, proč tento zákon je navržen a proč ho podporuji i já. Cílem zákona měla být zejména ochrana malých a středních producentů před tlakem velkých obchodních řetězců. Dopady současné podoby zákona o významné tržní síle jsou podle názoru většiny účastníků trhu negativní. Stávající podoba tohoto zákona i pokus o jeho novelizaci neřeší zásadní problémy, které tato legislativa přináší. Proto předkladatelé materiálu navrhují zrušení zákona. Zákon je navíc nedůvodně selektivní.
Já se nechci dostat do situace a snad se mnou nikdo z vás, že se někdy v březnu, možná v dubnu naše Poslanecká sněmovna do této situace dostane a že to tady budeme muset řešit a bude to už pod sankcemi. Vzniká tím nebezpečný precedens. Nestačí jen zdvihnout obočí nad tím, že Evropská komise zvyšuje bezpečnost občanů Evropské unie a bojuje s terorismem způsobem nevídaným, způsobem, kdy chce odzbrojit občany Evropské unie. Pokud je mi známo, a prosím, případně mě vyveďte někdo s přednostním právem z omylu, neznáme asi moc případů, kdy teroristé legálně drží a použijí zbraň, že? Nastává nová epocha evropské integrace, epocha, kdy Evropská komise nebojuje s problémy a nečelí výzvám, ale handrkuje se s členskými státy a navrhuje úplně nová nesmyslná řešení. Pomyslně tak válčí s razítkem v ruce proti svým občanům a jejich právům. Návrh Komise mě utvrzuje v tom, že podobná opatření nás vrhají zpět do doby nesvobody. Doufám, že pokud by mělo dojít k tomu, že návrh bude skutečně předložen Evropskému parlamentu a Evropské radě, najde se dost rozumu pro kategorické zamítnutí návrhu Komise. A já bych tím chtěla požádat kolegy, kteří sedí v Poslanecké sněmovně a mají zároveň poslance v Evropské parlamentu, aby na ně apelovali, aby tak činili i oni ve svých frakcích. Vážení kolegové, jelikož vám píši z České republiky, dovolte mi nejdříve, abych vám naši zemi představil. V naší republice je držení a nošení zbraní skutečné právo zaručené zákonem každému dospělému svéprávnému a bezúhonnému člověku. Zbrojní průkaz je nárokový. Každý, kdo splní podmínky zákona, na něj má právo. Povolení na zbraně kategorie B jsou také nárokové, stejně jako povolení k nošení zbraně. Máme krátké zbraně, které používáme ke sportovní střelbě a nosíme je pro sebeobranu. Máme samonabíjecí pušky odvozené od vojenských zbraní, které používáme v různých sportovních soutěžích a cvičíme s nimi pro případ, že by naše milovaná země potřebovala, aby její občané byli připraveni k její obraně. Ženy nevyjímaje. Podle Institutu pro ekonomii a mír jsme také desátou nejbezpečnější zemí světa. Násilná kriminalita je u nás nízká a kriminalita se střelnou zbraní zanedbatelná. Jsme si jisti, že znáte současnou situaci, píší ze sdružení na ochranu práv majitelů zbraní. V reakci na teroristické útoky v Paříži spáchané zakázanými automatickými zbraněmi a rozhodně nelegálními výbušninami chce Evropská komise předstírat schopnost ochránit občany evropských států tím, že jim omezí legální držení zbraní. Zákaz zbraní, které při teroristických útocích v Paříži nebyly vůbec použity, ale jsou důležité pro národní obranu mnoha států. Všechny sbírky by byly postaveny mimo zákon s výjimkou muzeí, která ale budou muset své exponáty znehodnotit, čímž nevratně poškodí jejich historickou a kulturní hodnotu. Víte, já jsem starostka na Praze 2, kde máme kryptu Cyrila a Metoděje. Víme, co se v Resslově ulici stalo, co se tam odehrálo. Skutečně chceme, aby Vojenský historický ústav zničil zbraně z atentátu na Reinharda Heydricha? Za třetí, všechny ostatní znehodnocené zbraně spolu s plynovkami, poplašnými zbraněmi, paintballovými a airsoftovými replikami a podobně budou přesunuty do kategorie C - zbraně na ohlášení. Což v České republice znamená zbrojní průkaz. Takže vy ti, kteří nemáte zbroják a chtěli jste si občas s partou kamarádů někde zahrát paintball nebo máte rádi historii a jste třeba v nějakém spolku, kdy se snažíte v rámci spolku předvádět i nějaké ukázky bojových bitev, tak nebudete moct používat ani repliky zbraní. Pokud je budete chtít používat, budete si muset opatřit zbrojní průkaz. To je paráda, co? Za čtvrté, Komise předpokládá, že její příkaz, tedy zabavit a zničit všechny nové zakázané zbraně, provedou členské státy. Zároveň ale nepředpokládá žádný dopad na unijní rozpočet, z čehož plyne, že buď náklady konfiskace ponesou členské státy, nebo se bude vyvlastňovat bez náhrady.
S přednostním právem pan poslanec Laudát.
Za další, je to podloženo nějakými mediálními hrátkami. Tak prosím, ať je jasné - TOP 09 si bere dvě hodiny přestávku.
Já děkuji.
Já se domnívám, že je nesmírně důležité neprotahovat situaci, kdy budeme tuto již podepsanou smlouvu ratifikovat a moci ji předložit panu prezidentovi, protože se jedná o záležitost mimořádného významu a mimořádně důležitou. Ale buďme prosím pěkně pragmatici. A položím teď řečnickou otázku: V čím zájmu je, abychom měli mezinárodní smlouvu o zamezení dvojího zdanění? Totéž v případě zvažované investice, kterou může buď investor z Kosova realizovat v České republice ku prospěchu České republiky, nebo český podnikatel takovou investici může realizovat v Kosovu opět ku prospěchu České republiky. Prosím, abychom neztratili ze zřetele ani otázku bezpečnosti. Dokud nebude tato smlouva schválena, ratifikována a podepsána panem prezidentem, nevstoupí v platnost a do té doby nemá možnost česká finanční správa dotázat se kosovské finanční správy na údaje týkající se daňových povinností kosovského daňového rezidenta, který se pohybuje na území České republiky. A takovéto údaje jsou velmi často nesmírně užitečné v boji proti mezinárodnímu terorismu i v boji proti organizovanému zločinu. Já bych rád, abyste si uvědomili, koho všeho se to týká. Týká se to všech rezidentů. Rezident, prosím pěkně, je každá osoba, která je podle právních předpisů podrobena v tom daném státě z důvodu svého bydliště, svého stálého pobytu, místa vedení nebo jakéhokoliv jiného podobného kritéria a rovněž zahrnuje tento stát a jakýkoliv nižší správní útvar nebo místní úřad tohoto státu. Ovšem pozor! Jak jistě uznáte, to téměř nemůžeme riskovat.
To mám opravdu rád. Děkuji, pane předsedo, za slovo.
Také děkuji. Nyní s přednostním právem vystoupí pan předseda Fiala a připraví se pan předseda Kalousek.
Řeknete si - no tak by tu ještě nějakou dobu mohl ležet a nic by se nestalo. My jsme na takový postup samozřejmě zvyklí. Ale ten náš návrh nabyl v posledních dnech mimořádným způsobem na aktuálnosti, a proto by bylo dobré, aby se tímto návrhem na zrušení silniční daně Poslanecká sněmovna co nejdříve zabývala. Jako příklad mohu uvést Národní akční plán čisté mobility, který projednala vláda na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu nedávno, tedy 20. listopadu. A právě v tomto Národním akčním plánu čisté mobility je zvažováno toto opatření a je tam navrhována analýza, která nějakým způsobem má ten návrh plošné silniční daně zvážit nebo dopracovat. Tady bych přímo citoval z tohoto dokumentu schváleného 20. listopadu vládou: "Analýza navrhne strukturu silniční daně zohledňující externality z dopravy na životní prostředí a bude obsahovat rovněž zhodnocení možností zavedení příp. dalších opatření v oblasti zpoplatnění vozidel." Tolik citace z Národního akčního plánu čisté mobility. A to zdůvodnění, které v tom národním akčním plánu můžeme nalézt, je následující - cituji: "Jedná se o běžný ekonomický nástroj, který je v řadě zemí používán jako prvek napomáhající systémovému snížení exhalací u provozovaných vozidel. V EU jsou zpoplatněna zejména osobní vozidla. Tolik citáty z Národního akčního plánu čisté mobility schváleného vládou. Protože máme tady signály, že když něco podobného vláda zvažuje, že se to nakonec velmi rychle může stát realitou. Připomínám, že vláda zdražila poplatky za provoz starších vozidel a tohle může být další pokus, jak jít v podobném duchu a jak nadále znepříjemňovat lidem život. A podotýkám, že se to bude vztahovat silněji a více především na starší auta, která samozřejmě využívají osoby s nižšími příjmy, jejichž ochranou se některé vládní strany tak často zaklínají. Myslím si, že kdyby se nám povedlo zrušit silniční daň tak, jak my navrhujeme, tak by vláda dostala silný impuls, aby se věnovala důležitějším věcem a nezvažovala taková nesmyslná opatření, která jsou proti aktivním a pracovitým lidem, jako je právě zavedení plošné silniční daně.